A nedaří se. Opravdu nedaří se bojovat s dezinformacemi. Ano, ministerstvo výrazně zlepšilo svůj mediální výstup v rámci propagace dat. Za to velice děkuji. Ale boj s dezinformacemi bohužel není. Ale zastavím se u jedné věci a to je tolik zmiňovaná tabulka PES. Dílo, které všichni asi oceňujeme. Ale ptám se, pane ministře, protože kouzlo matematiky je v tom, kdy ta tabulka vznikala. Tady byla vypnuta společnost. Bylo to v nějaké době vypnuté společnosti, kdy byly jasně nastavené vládou parametry, které hovořily o tom, jak je omezena společnost. Teď jste měli dvě možnosti. Řekli jste, toto je maximum, co jsme jako vláda schopni připustit. Pak je to v pořádku, je to vyhlášeno. A teď jste k tomu museli upravit ta data. A dneska jsme v té pasti, že to rozvolňování, které by mělo odpovídat datům, která docela výrazně klesají dolů, již neodpovídá té tabulce. Protože těžko by se zdůvodňovalo, když vláda vyhlásí vypnutí společnosti, ale data, která by to měla objektivizovat, už neodpovídají vypnutí společnosti. A hned to rozvolňovat by byl problém. Možná to taky souvisí s tím, že ta odborná skupina, na kterou se odvoláváte a se kterou pracujete, dle mého názoru postrádá skeptiky. O všem ostatním už tady kolegové hovořili a nebudu to zdržovat. A znovu zdůrazňuji, pro mě absolutně nejdůležitější je získat zpět důvěru občanů.
Jsou tabulkově předepsána. To je v pravomoci této Sněmovny. I vyžádat si informace. A stalo se to nejednou. A že nemá smysl podléhat unáhleným rozhodnutím.
Děkuji. Nyní s přednostním právem vystoupí pan ministr Blatný.
Děkuji, pane předsedající. Rád bych zdůraznil jednu zásadní věc, kterou zde zmínilo několik z vás. Koronavirus nás rozděluje. Rozděluje společnost na dvě části, které se zdají být téměř nesmiřitelné, a sladit názory těchto dvou skupin a sladit požadavky, které zcela oprávněně z těchto dvou naprosto rozdílných názorů plynou, je nesmírně těžké a odrazem je i tato debata. Já to naprosto chápu, úplně to akceptuji, ale musíme to nějakým způsobem vyřešit. Z medicínského hlediska chci říci, že koronavirus umíme léčit, neumíme ale zatím léčit naši společnost, kterou podle mého soudu poškodil daleko víc než těla jednotlivců. Dost filozofie a zpátky ke konkrétním věcem. Dotaz na pracovní povinnost. Pracovní povinnost je v nouzovém stavu umožněna, nikoliv nařízena. To znamená, jestli někdo využije nebo nevyužije pracovní povinnost studentů, je dáno tou danou potřebou, takže i když existuje nouzový stav, ale jsou stabilizované nemocnice, například, není potřeba využívat tuto možnost. Pokud se týká úpravy režimu studentů, tak je to jedna z věcí, která je diskutována i na zdravotních výborech a bude diskutována i s děkany lékařských fakult. Na dotaz - zcela oprávněný a zcela logický - pana poslance Feriho, kdy nouzový stav je nezbytně nutný a kdy nezbytně nutný není, se pokusím odpovědět takto. Nouzový stav je nezbytně nutný do stupně úrovně 3 a vhodný a potřebný je i u těch ostatních úrovní. Pochopitelně víme naprosto přesně, která z těch opatření můžeme a která nemůžeme vymáhat s nouzovým stavem nebo bez něj. Mezitím získáme spoustu dalších dat, která nám umožní rozhodovat se dál. Kdybych měl křišťálovou kouli a věděl, co bude za čtyři týdny, byl bych prvním, kdo by vám to tu řekl. Já to teď nevím. K malým obchodům jsem se už vyjádřil. To tedy opakovat nebudu. Bude to brzy. Byla zde zmíněna cena za lůžko pacienta léčeného pro diagnózu koronaviru. Ano, je to podstatná informace. Prosím, buďme si vědomi toho, že když se toto opatření připravovalo, tak v našich nemocnicích na jaře tohoto roku ležely desítky pacientů, nikoli stovky nebo tisíce. Ano, máte pravdu, že se jedná o extrémní finanční prostředky, které plynou tímto způsobem do nemocnic, a proto bylo navrženo ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami, aby v době co nejkratší tento systém byl přehodnocen. Záměrně říkám v době co nejkratší, protože tato nařízení nelze udělat ze dne na den, jakkoli bychom si to třeba přáli, ale všechno musí mít svoji formu. Vy jako poslanci to víte nejlépe. Nepodléhejme iluzi, že něco, byť v dobré víře, uděláme ze dne na den. Když děláme tato rozhodnutí, musíme to udělat správně a nenapadnutelně. I zde bude rozdělena platba za intenzivní péči a standardní péči. Předpokládám, že by se to mohlo realizovat začátkem příštího roku. Myslím si, že to bude změna, která je akceptovatelná pro všechny a eliminuje různé možné dohady o tom, jakým způsobem je stávající nařízení používáno.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nevím, pro koho tato vláda pracuje, ale určitě ne pro blaho občanů České republiky. Podařilo se vám nesmyslnými nařízeními, restrikcemi, příkazy a zákazy rozdělit společnost, postavit proti sobě rodiny, kdy v některých rodinách senioři odmítají návštěvy ze strachu, odmítají návštěvy svých vnuků, dětí, ze strachu, aby je náhodou nenakazili. Postavili jste proti sobě mladé, seniory, živnostníky, zaměstnance. To se povedlo naposledy Gottwaldovi za jeho hrůzovlády. Nemožnost se důstojně rozloučit se zemřelými. Vystrojit svým dětem krásnou svatbu, nemožné. Zajít si společně na bohoslužbu, nemožné. To byla pro mnohé věřící obrovská rána. Čeká nás to samé i o dalším křesťanském svátku, tedy o Vánocích? Zakážete rodinám se sejít? Mnohé rodiny se takhle sejdou společně právě jen jednou za rok o Vánocích, když mají děti a vnoučata ve světě za prací. My jsme to měli úplně stejně. Toto nám zakážete? Prostě spousta zejména drobných živnostníků opravdu nemá vatu, aby tohle přežila, a skončí na úřadu práce. Toto je záměr? Také jsem měl obavy, protože jsme měli jen jednostranné informace. Nechat děti doma, se kterými musel zůstat na ošetřovném jeden z rodičů, který potom samozřejmě chybí někde v pracovním procesu, zejména ve zdravotnictví, kde je část ošetřujícího personálu buď v karanténě, nebo na ošetřovném. Takže proč jste otevřeli teď jenom první, druhý stupeň základní školy? Nikdo nedokázal žádnými relevantními daty, že je úmrtnost na covid nějak větší než úmrtnost na komplikace způsobené chřipkou nebo jinými respiračními chorobami. Každý rok umírá v České republice v průměru 110 tisíc lidí. To přestali umírat? Přestali umírat lidé nemocní rakovinou, diabetem, po mozkových a cévních příhodách? Jsem přesvědčen, že ne. Jen má covid obrovskou mediální podporu a neskutečný marketing. No protože se tam nevyhazují miliardy za nesmyslné testy a vakcíny. Kdo vydělává nejvíce na testech a vakcínách? To by mě opravdu zajímalo, ale to se asi nedozvíme. Pane premiére, nebuďte slušný a řekněte, kdo na vládě vymýšlí unikátní nesmysly, naposledy s tou patnáctimetrovou plochou na zákazníka v prodejně? To je neskutečná hloupost. Nemluvě o tom, že v supermarketech jsou i jiné, menší provozovny a prodejny, jako pekařství, cukrářství, trafiky, teplé pulty, uzeniny, kde si prostě svačinu do práce či děti do školy svačinu nekoupíte, protože vás tam sekuriťák bez vozíku nepustí. Zákaz vycházení po 21. hodině. Čekám, co za blbost přijde příště. Občané mají zákaz večer vycházet a republikou nám kočují stovky ilegálních migrantů v kamionech. Je to jednoznačný záměr, protože v takové atmosféře je občan nejlépe ovladatelný. A já se ptám, jakou svobodu máme. Vláda si vlastně s Ústavou doslova vytírá zadek. To je prostě nehoráznost. Vlády, které zavedly brutální restrikce proti vlastním občanům, to je prostě špatně. Hlavně majitelé a provozovatelé sociálních sítí neskutečně bohatnou ze stávající situace. Na začátku údajné pandemie jsme byli přesvědčování, že zřejmě unikl z laboratoře v Číně. Je tedy uměle vytvořen? To najednou nikoho nezajímá? Proč utrácíme miliardy za testy a vakcíny, a nic za léky na tuto údajnou chorobu? Jaký to má smysl?
Jestli jsem dobře četl a slyšel, tak pan premiér a paní ministryně financí slíbili panu prezidentovi České republiky Miloši Zemanovi, že tento zákon bude platit pouze dva roky. Takže se chci zeptat, paní ministryně, máte takovou dohodu s panem prezidentem, že on nebude vetovat tento zákon, to znamená, že jej podpoří, i když v rámci tohoto zákona nebude uvedeno, že je pouze na dva roky?
Celá ta debata právě odpovídá nekvalitní práci vlády, protože daňová reforma bratru za 90 miliard se opravdu nedá dělat tak, že se vloží pozměňovacím návrhem těsně před projednáváním tohoto zákona. Skutečně takovéhle věci by se měly projednávat trošičku více, s více partnery. To znamená, my to považujeme za dobrou možnost. Ještě nezaschnul inkoust na kolcích z letošního května, a už tady máme další zdražení. Říkalo se, aby se nemuselo zdražovat tak často. Je to tam opravdu takto vsunuto.
Nyní máme před sebou přihlášky s přednostním právem pana poslance Jurečky, Zaorálka, Ferjenčíka, Kovářové, Stanjury a Bartoška. To je pořadí přihlášených s přednostním právem. Nyní tedy pan poslanec Marian Jurečka.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně a pane ministře kultury, jediní dva členové vlády tady u docela zásadního tisku ještě s námi jsou, tak aspoň těmto dvěma mohykánům tedy zdravici a děkuji. A dále, nemyslí si, že by zrušení superhrubé mzdy mělo nějaký užitek. A paní ministryně tady taky říkala, že si polepší úplně všichni tímto návrhem. Ale ono jedna věc je říkat to na toho konkrétního člověka, a pak to zasadit do konkrétní životní situace a dát toho člověka do kontrastu s tím, že tady ten člověk má manžela, manželku, má děti, uplatňuje na ně slevy a daňové bonusy, a pak se ptát, jestli těmto skupinám obyvatel tento krok něco konkrétního přinese. To je potřeba objektivně říct. Tady budu souhlasit s tím, co tady už dneska večer hodněkrát zaznělo, velmi vysoká sdružená daňová kvóta, jedna z nejvyšších v rámci OECD. Já jsem to tady při návrhu rozpočtu minulého roku kritizoval, říkal jsem to. A já si nemyslím, že toto je ta nejlepší cesta, kterou jsme mohli zvolit. Normální by bylo v normální době zrušit způsob výpočtu superhrubé mzdy a adekvátně vůči tomu upravit daňový systém v České republice a ještě v ideálním případě do toho zahrnout i změny, které se týkají důchodové reformy. Moc dobře víme, že lze do zákona napsat přechodné ustanovení a vložit tam to, že tato změna se týká například dvou let. To je alibistické úplně neuvěřitelně. Je potřeba to říct otevřeně. Je to lež. Jsou tady opravdu statisíce lidí v České republice středně- a nízkopříjmoví, kteří pokud uplatňují slevu na sebe, na manželku, na děti, dostávají se do daňového bonusu a případně tam ještě dávají úroky z hypoték, nedostanou ani korunu navíc v tomto případě. Řekněte to těm lidem otevřeně.
Právě proto byl vyvinut ten systém PES, o kterém jste zde všichni mluvili, a ten mimo jiné umožňuje získávání dat, která jsou kontinuálně použitelná k vyhodnocování. Na tomto se od té doby pracuje. A předpokládám, že toto grémium se bude pravidelně, minimálně jednou týdně scházet a bude to místo, kde se všichni dozvědí tyto informace z první ruky. Ten systém je vymyšlen tak, aby nás provázel epidemií. Proto jenom říkám, že tento systém pokrývá výseč těch událostí tak, jak si ji nyní umíme představit a jak ji umíme definovat. Ještě se k tomu vrátím v odpovědi na další dotazy. To znamená, to jsou obrovské prostředky, které samozřejmě nejsou srovnatelné s tím, co bychom ztratili, kdybychom třeba na den zastavili celou ekonomiku, ale jsou to peníze nemalé a je třeba je vynakládat smysluplně. Mají se s nimi skloubit tak, abychom dosáhli optimálních výsledků za optimální náklady. Ptali jste se, zda je adekvátní a srovnatelná funkce jednotlivých hygienických stanic a zda to v uvozovkách stíhají. V současné době to stíhají, já už jsem to říkal, ta trasovatelnost je téměř 100 %, ale jsou mezi nimi rozdíly. A funguje to velice dobře právě díky podpoře centrálního řídícího týmu, systému chytré karantény a připravovanému systému Rosomák. Chtěl bych se přidat k tomu, co tady řada z vás poslanců řekla. Chtěl bych nesmírně poděkovat lidem, všem lidem, jak těm, kteří nakupují, tak těm, kteří prodávají, živnostníkům, podnikatelům a obchodníkům za skvělé a zodpovědné chování. Ano, všichni máte pravdu, ten dík patří zejména jim a bez jejich zodpovědného chování by nikdo nic nezmohl a epidemii bychom pod kontrolu nedostali. Nouzový stav není tím, co by mělo zdržovat elektivní výkony, jak zde bylo konstatováno. Naopak je to i ten důvod, proč žádáme o nouzový stav, abychom co nejdříve mohli plně uvolnit nemocnice a umožnit právě péči o ostatní osoby, které nemají koronavirus. Nebudou to velké počty, ale myslí se na to a je snahou to takto vyřešit. V té chvíli sice stále platí určitá opatření, ale ruší se omezení na to, že jsou omezeny pouze obchody nebo provozovny s vybraným sortimentem nebo službami. Já vám to prosím zde neslibuji, nemohu a nechci to slíbit, ale říkám, že je to možnost, o kterou se můžeme snažit. A určitě - nebo určitě se nedá říct nikdy, ale s velkou mírou pravděpodobnosti k tomu opravdu dojde v předvánoční čas. Pokud se týká často diskutovaného nedělního uzavření. Prosím, řada z nás jezdí určitě na návštěvy do Německa, do Rakouska, případně do Polska. Řada z těchto zemí bez ohledu na koronavir prostě má v neděli zavřeno. Někde je to kvůli víře a kvůli tomu, že lidé preferují návštěvu Božího stánku před stánkem konzumním, někde je to proto, že jsou v dané zemi silné odbory. Ale jsou země, které to tak mají nastaveno, a nemyslím si, že by lidé v těch zemích trpěli, měli hlad nebo se jim něčeho nedostávalo. A když vím, že za tento ústupek, jakkoli se někomu může zdát nepříjemný, získám jeden den, kdy signifikantně omezím mobilitu všech lidí, protože nejdou nakupovat, a to je v naší zemi jeden z nejčastějších důvodů, proč lidé vycházejí ze svých domovů, tak si myslím, že to stojí za to. A to byl ten důvod, proč to bylo takto nastaveno.
Ano, bylo to bolestivé zejména pro velká města. Jenom připomínám, že v čele všech těch měst stáli občanští demokraté. Pokud to bude krátkodobě. Podle mě to jde, ale já jsem rád, že to tam není. Myslím, že pan prezident nemá přesné informace. Minulý týden se tady radoval, že to je jenom na dva roky. Teď co to komplikuje z podhledu občanských demokratů? Důvod, který uvádí paní ministryně, je opravdu úsměvný. Já nevím, jestli to paní ministryně neumí sestavit, nebo nechce. Ani nevím, co je horší z těch dvou případů. Ale pro ty, kteří se toho bojí a kteří si myslí, že to je důvod, proč snížení daní nenavrhnout nebo nepodpořit, mám dobrou zprávu. A dobrá zpráva - že už jej nebude sestavovat tato vláda. A přesto, že bude blbé číslo v zákoně, které umožňuje příliš velký deficit, tak je to jenom možnost, kam až může vláda jít. A není to povinnost. Opravdu všem sociální demokraté chtějí zvýšit daně? Jinými slovy, marketingově říkají "my vám snižujeme daně", a pak to napíšou tak, aby státní rozpočet nepřišel ani o korunu. To pak nefunguje. Buď snižuji daně, nebo mám nižší příjmy. Byli jste zatvrzele proti. Tomu já rozumím, protože levice má v genech vybrat co nejvíc a pak rozdělovat a dělat dobro za peníze jiných. No ono je to docela populární, kdo by to nechtěl. Tak pojďme na medián, který je kolem 30 tisíc. Ať nemluvím o průměrné mzdě, protože je pravda, že průměrnou mzdu bere menšina lidí. Medián je 30 tisíc. Fakt jim to chcete vzít? A pak ať si požádají o dotaci nebo sociální dávku? Takže nemluvte o milionářích, mluvte o těchto lidech, kteří reálně mohou mít vyšší příjmy. To není zdravé pro ekonomiku. V privátní sféře, nebo ve veřejné sféře?
První korekce může přijít ze Senátu. Jestli to bude přetlačovaná nějak ideová nad tím balíčkem, tak si moc nepomůžeme. Další korekce, a já si troufnu ji odhadnout, že může být s tím, že do jara můžeme mít na stole návrh novely zákona o státním rozpočtu. Prostě všechno to, co způsobíme tímto daňovým balíčkem, budeme muset řešit, a to nechávám stranou otázky prognózy makroekonomického vývoje, a to samo o sobě způsobí tedy tu novelu.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Projednáváme tisk ve třetím čtení, chápu, že je pokročilá hodina.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolím si vás připoutat k svému příspěvku, který bude na rozdíl od mé předchůdkyně více ideový. Službu, která se postará o jeho občany, která bude kvalitní a která bude také dostupná. Z toho pohledu taky budu hodnotit jednotlivé pozměňovací návrhy, které byly dány k daňovému balíčku a které mají tendenci jej změnit naprosto zásadním způsobem proti tomu, jak byl původně navrhován. Jaké návrhy já tedy považuji za ty, které mají mít, řekněme, vyvážený mix k tomu, abychom podpořili ty, na které dopadne covidová krize nejhůře a zároveň nemají úplně zničit veřejné rozpočty. Samozřejmě, už to tady zaznělo a já to znovu připomenu, nebavíme se pouze o rozpočtu státu, ale bavíme se i o rozpočtech krajů a obcí. Podle mého názoru je zrušení superhrubé mzdy správným krokem. Je to paskvil, který zde byl kdysi zaveden, který vytahoval lidem naprosto absurdním způsobem peníze z peněženky a vlastně jejich příjem danil jakoby dvakrát. A tady avizuji předem, že budu podporovat všechny tyto návrhy a doufám, že aspoň nějaký z nich bude přijat. Pohříchu, a to mě velmi mrzí, je v návrzích i v pozměňovacích návrzích velmi málo, velmi málo návrhů, které naopak příjmy státu zvyšují.